I tak byl tento institut již jednou využit, a to pomocí jednorázového prováděcího zákona přijatého při rozhodování o vstupu České republiky do Evropské unie. Ve fázi realizace vše proběhlo bez problémů a naši zákonodárci se s tímto novým nástrojem zabezpečujícím všeobecnou demokracii v praxi naučili pracovat a celý proces proběhl hladce. Návrh předkládaného zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice, jako i v každé demokracii, jsou občané, kteří mají právo podílet se na řízení státu a měli by mít možnost rozhodovat o zásadních otázkách. Stávající systém to dnes občanům neumožňuje. Tak totiž vnímá naše aktivity v rámci prosazení navrhovaného zákona o obecném referendu většina z přítomných poslanců z ostatních parlamentních stran. Je to od nich laciné gesto a zcela znevažují práci našich poslanců, kteří se na návrhu tohoto zákona podíleli. Vážené dámy a pánové, politika od vzniku samostatné České republiky prošla dynamickým vývojem, přičemž podle představitelů našeho hnutí SPD je doplňování zastupitelské formy demokracie prvky přímé demokracie jedna z možností, jak zvýšit kvalitu demokracie v zemi či jak demokracii prohloubit. V současnosti je zakotvení a běžné užívání referenda považováno určitou částí české politické reprezentace, stejně jako velkou částí veřejnosti. To je také důvodem, proč je potřeba se problematikou nástrojů přímé demokracie zabývat a postupně je zapracovávat do zákonných norem. Musí to být ale takovou formou, aby bylo vůbec možné referendum vyhlásit. Když se podívám na návrh na vydání ústavního zákona o celostátním referendu z pera poslanců ČSSD, musím konstatovat, že tímto zákonem by to bylo možné jen ve výjimečných případech. A proto je pro naše hnutí SPD tento návrh zcela nepřijatelný. Každý rozumný občan, kdo se s takto definovaným zákonem seznámí, musí konstatovat a dojít k závěru, že navrhovatelé přistoupili k jeho tvorbě s cílem pošpinit návrh našeho hnutí a zabránit tak konstruktivním návrhům k jeho dalšímu projednávání. Jenom pro upřesnění uvedu pár z mého pohledu nesplnitelných podmínek pro vyhlášení takto navrhovaného referenda. Za prvé: Návrh petice musí být podepsán nejméně 850 tisíci občanů České republiky, kteří dosáhli věku 18 let.
Děkuji. Tak, děkuji.
Tak ještě naposledy toto odpoledne k této problematice. Paní kolegyně Pastuchová už avizovala, že dá návrh na zamítnutí tohoto tisku ve třetím čtení. Já jsem to předpokládal. Děkuji vám za pozornost.
Také děkuji.
Děkuji.
Ano, ten návrh je zaznamenán a ve třetím čtení bude hlasován. Pokud se nikdo nehlásí, tak ji končím. Znovu si jenom zkontroluji, že nic jiného hlasovatelného nepadlo. Budeme pokračovat bodem
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zde byl pro správu majetku a financování závazků zřízen zvláštní účet a zvláštní evidence, které jsou vedeny odděleně od státního rozpočtu, a to proto, aby výnosy z privatizovaného majetku sloužily k úhradě právě těch závazků státu, které s privatizací souvisely. Z privatizačních zdrojů tak byly hrazeny četné vládní projekty. Například již v roce 2007 činily investice nesouvisející s privatizací, typicky do Státního fondu dopravní infrastruktury, 21 miliard. O rok později to bylo dokonce téměř 34 miliard. Od roku 2012 byla uzákoněna možnost převádět prostředky z výnosů privatizace do státního rozpočtu. Často se v této souvislosti uvádí, že ty prostředky měly sloužit na krytí schodku důchodového účtu. Je ale třeba si uvědomit, že jakmile byly převedeny do rozpočtu, byly k nerozeznání od jiných příjmů rozpočtu, typicky daní. S důchodem tato problematika souvisí nepřímo, a to tak, že se nesmělo převádět více, než byl rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a rozpočtovanými výdaji na důchodové pojištění. Z tohoto obecného úvodu je zjevné, že celá řada argumentů, které zaznívají na odpor proti navrhované novele, je účelová a zavádějící a s těmi nejvíc nesmyslnými bych se ráda hned vypořádala. Nikdy nebylo účelem zvláštních účtů privatizace tvořit rezervu na horší časy. Ten, kdo si to myslí, se měl ozvat v roce 2002, když byly příjmy téměř 130 miliard, nebo v roce 2005, když to bylo 110 miliard. Ani 40 miliard z roku 2008 nebylo málo. Dnes, kdy jsou příjmy v podstatě omezeny na rok od roku klesající dividendu ČEZu, dále Čepra a Českého Aeroholdingu a v součtu tvoří zhruba desetinu příjmů z let 2002 či 2005 a ani ne polovinu z roku 2008, se najednou začne mluvit o rezervách státu? To mi nepřipadá jako udržitelný argument. Není ohroženo financování ekologických závazků vůči nabyvatelům privatizovaných podniků. V současném znění zákona není žádná pojistka, která by zabránila situaci, že veškeré dostupné prostředky na zvláštních účtech budou převedeny na přípravu průmyslových zón. Na ekologii by pak nezbyla ani koruna. Navrhovaná novela ale průmyslové zóny či dopravní infrastrukturu jako výdajové tituly škrtá a ponechává v podstatě jen ekologické závazky, rekultivace a to, co bytostně souvisí s privatizací. A kdyby se stalo něco nepředvídatelného, jako je například prohra v privatizačním soudním sporu, i takové věci jsme zdědili, je tu nově zavedena možnost doplnění chybějících prostředků ze státního rozpočtu. Za třetí. Nejde o žádný účetní trik za účelem vylepšení bilance. Proto je předpokládanou novelou umožněn převod těchto finančních prostředků do státního rozpočtu bez určení konkrétního účelu. Tento proces bude transparentní a kontrolovatelný, neboť bude podléhat standardním procesům uplatňovaným při sestavování státního rozpočtu. V kostce se dá tedy navrhovaná novela shrnout tak, že má eliminovat všechny účelové vládní výdaje a ponechat pouze výdajové tituly související se závazky z privatizace, které tak opět získají prioritu financování. Zdůrazňuji, že v současné době není možné hradit privatizační výdaje z žádných jiných zdrojů. Současně bude novelou umožněno efektivní a transparentní využití volných finančních prostředků.
Ohledně kolegy Kaňkovského prostřednictvím pana předsedajícího. Mně se moc nelíbila ta věta, jak z toho ven. Já si nemyslím jak z toho ven. Pak to nemůže být samoživitelka. Mladí lidé se nesezdávají, protože matky, které jsou samoživitelkami, mají nárok na pobírání různých dávek, i když s nimi přítel bydlí v obydlí, i když tam přijde kontrola, je tam na návštěvě. Znovu se vracím k tomu - jsem ráda, že se to téma tady otevřelo, protože systém vyplácení všech dávek v naší republice by opravdu, ale opravdu potřeboval velkou revizi a změnu.
Děkuji.
To je jedna záležitost. Cestovné, kroužky, ubytování, to je příspěvek na ubytování a doplatek na ubytování. Odkupování poukázek. Nehledě na to, když se podíváme zpátky, jak to fungovalo. Já bych chtěla jenom upozornit, že to je opravdu pro klienty, kteří jsou na úřadu práce déle jak šest měsíců. To už snad o něčem svědčí. A nezlobte se na mě, maminky samoživitelky, ony přece pobírají dávky rodičovské dovolené. Mám prostě pocit, že lépe je všechno zlikvidovat a jediný mechanismus, nebo aspoň nějaký částečný, malý, drobný, účinný, prostě který tady trošku je a se kterým opravdu nikdo nemá problém, akorát nějaké instituce, tak prostě je tady snaha něco zlikvidovat.
Tam jsou pevně zařazené body. Předtím ovšem je samozřejmě představení vlády České republiky, kterou zítra čeká jmenování.
Děkuji za pozornost.
A já otevírám obecnou rozpravu.
Pro bližší pochopení si dovolím to současné znění přečíst: "Do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; Tímto by byli vlastníci ochranných známek vystavení de facto neustálé potřebě kontrolovat rejstřík ochranných známek, zdali se třetí osoba nepokouší zapsat ochrannou známku s již existující známkou takového vlastníka.
Dále do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám, takže ji končím. Otevírám rozpravu podrobnou a opět prosím pana poslance Černohorského.
Já se tedy tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu 1060, který jsem odůvodnil již v obecné rozpravě.
Děkuji.
Děkuji. Já bych požádal o zkrácení lhůty třetího čtení na sedm dnů.
Ano, dobře. Ptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova pana ministra. Závěrečné slovo pan zpravodaj? Takže v tom případě ale budeme muset hlasovat, protože to musíme rozhodnout teď. Já přivolám kolegy z předsálí a zopakuji, že to je návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Já vás všechny odhlásím, protože počet přítomných v sále neodpovídá tomu, co je na tabuli. Prosím o novou registraci. A teď asi můžeme hlasovat. Tím končím druhé čtení tohoto tisku. Já upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Jde skutečně jenom o prodloužení toho přechodného období.

Děkuji za úvodní slovo paní poslankyni Heleně Válkové jako zástupci navrhovatelů.
Hlavním důvodem je skutečnost, že poukázky v hmotné nouzi se nepřijímají ve všech obchodech. U otců samoživitelů a matek samoživitelek z tohoto dále vyplývá i ten fakt, že v případě nemožnosti uplatnitelnosti poukázky ve své obci vznikne další problém, například nutnost dojíždění na nákup i s malým dítětem, v případě nemoci dítěte nemožnost nákupu a s tím spojené další vynaložené náklady za dopravu. U důchodců a invalidních důchodců je mnohdy přeprava pro nutný nákup do větší obce nebo města velikou zátěží, nejen z důvodů dalších vynaložených finančních prostředků, ale taková přeprava je často i technicky nemožná. Protože často si představme důchodce, že mají sníženou pohyblivost, jsou nemocní a je to opravdu pro ně komplikované. V případě používání poukázek v nasmlouvaných obchodech dochází i ke společenskému znevýhodňování těchto osob, důchodců, invalidních důchodců, otců, matek samoživitelek z hlediska častých nevhodných komentářů, se kterými se setkávají ve frontách na pokladnách. Dalším zásadním problémem je skutečnost, že v případě nevyužití celé hodnoty poukázky zbylá hodnota poukázky propadne, jak uvádějí sami prodejci, ale i matky a otcové samoživitelé z vlastních zkušeností. Problémy s uplatněním těchto poukázek jsou i v případě nákupů léků a některých potravinových doplňků. Zejména u důchodců, invalidních důchodců, otců samoživitelů a matek samoživitelek se dá předpokládat, že se jedná o zcela nezbytnou potřebu a pobírání poukázek v hmotné nouzi tuto potřebu jednoznačně ztěžuje, nebo přímo znemožňuje. Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu.
Děkuji.
Myslím, že tady většina věcí byla řečena. Opravdu obrovský problém mají samoživitelé. Jaké skupiny lidí, buď jsou v té situaci nezaviněně, nebo nemá opravdu smysl nějakým způsobem lustrovat, co si za ty peníze, za ty prostředky koupí nebo ne. A dostáváme se k tomu, kde je ta hranice. Co ještě máme lustrovat, co ještě máme kontrolovat. A to tady dneska v téhle diskusi myslím ještě nezaznělo, že my zkrátka... Asi řada z nás cítí nějakou zodpovědnost v situaci, kdy přerozdělujeme veřejné prostředky, a skutečně spousta lidí, kteří jsou na té příjmové hranici nízko, cítí nespravedlnost. Cítí se špatně, když vidí, jak někteří lidé, kteří žijí na dávkách, s tím nakládají. Tohle tady nezaznělo, že my se musíme snažit vyrovnat tenhle pocit nespravedlnosti. Ale prosím vás, to je takové to poměřování lidí, kteří jsou na tom všichni relativně špatně. Už tady zaznělo, jak kvete černý trh. Takže tohle je prostě systémový problém.
Děkuji, paní poslankyně. Hlásí se ještě někdo do sloučené obecné rozpravy? Ptám se na závěrečná slova.
Děkuji za slovo. Já budu krátce reagovat, protože myslím, že bude reagovat i paní zpravodajka. Já si stále stojím za tím, že tento zákon měl smysl, má smysl. A všichni volají po tom, ať se dávky nezneužívají. My jsme pro to něco udělali, ale vlastně jak bylo řečeno, tak každý si najde cestičku, a proto to všechno zrušíme a nebudeme dělat nic. On na to odpověděl pan kolega Kaňkovský, kolik dávek bylo vyplaceno v době, kdy se to mohlo vyplácet. A těch dávek v našem sociálním systému, štědrém sociálním systému, máme dostatek. Dostupnost. Byly případy, já jsem byla v Černých ovcích. Vždycky mi přišly případy hodné zvláštního zřetele, což dávám do svého pozměňovacího, nebo do novely, kde samoživitel, čtyři děti, nemůže jezdit si pro ty stravenky, ale to upravuje to, že ten úřad práce mu je může zaslat poštou. Dnes je ta síť už pokryta a stále se pokrývá čím dál tím víc. Takže těch obchodů bude i čím dál tím víc.
K tomuto jednu věc. Už máme zákon, který umožňuje iniciovat, provést a rozhodovat v referendech. To, že tato možnost není tolik využívána... Tak to je věc druhá. Ale když tady nefunguje to rozhodování přímo ani na těch nejnižších úrovních, tak jak má potom fungovat někde výš? U té celonárodní úrovně je to rozhodování mnohem obtížnější, je tam mnohem větší riziko nějakých dezinformačních kampaní.
Musím reagovat na svého předřečníka kolegu Feriho, když zmínil ta místní a krajská referenda. Ano, je v nich nižší účast, jsou problematická. Už jsem to vyjednával. Myslím si, že je šance, abychom to implementovali v některém z těch návrhů, který je tady dnes na stole, aby to potom prošlo.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, stručné stanovisko klubu Starostů a nezávislých. Mnohé už jsme tady slyšeli jak od našich kolegů z TOP 09 a z KDU-ČSL, kde se v zásadních věcech shodujeme. Jsme pro prvky přímé demokracie. Je to problém, na který oni dohlédnou z blízkosti. Jiná věc už je návrh z dílny sociální demokracie, který je technicky připraven kvalitně na rozdíl od návrhu SPD, který vykazuje i četné legislativně technické nedostatky, jak mu bylo i vytknuto. Myslím si ovšem, že ve chvíli, kdy tady budeme mít vládu hnutí ANO, což je ten dominantní subjekt na naší politické scéně, a ve vládním prohlášení má být obsaženo to, že celostátní referendum má být jako institut zaveden, tak bychom si prostě měli počkat na vládní návrh, který bude připodepsán i vládním hnutím ANO. V této chvíli tady máme tři návrhy. Jsme v situaci, kdy nemáme jasně deklarovanou vládní většinu. Tak pokud je tady důležitý návrh obecného referenda, pokud ho vláda považuje za svoji prioritu, nechť tedy se vrátí k dopracování návrh z dílny sociální demokracie jako pravděpodobného koaličního partnera, nechť se k němu přihlásí celá vláda jako celek a bavíme se tady o nějakém vládním návrhu v jasně deklarované vládní většině, která vznikne ve chvíli, kdy tady budeme v České republice mít vládu s důvěrou.
Děkuji panu poslanci Vítu Rakušanovi. Tak pan zpravodaj, prosím, s faktickou poznámkou.
Musím reagovat na předřečníky prostřednictvím pana předsedajícího. Ten zákon o celostátním referendu musí projít ústavní většinou v Poslanecké sněmovně a ústavní většinou v Senátu. To nebude vládní návrh, jelikož vláda nebude mít pravděpodobně v tomto volebním období 120 hlasů. Takže na to, aby ten návrh šel se 120 hlasy z této Sněmovny, skutečně nemusíme čekat na vládu. My tam vidíme velké problémy v tom kvoru, které je extrémně vysoké, je tam extrémně vysoký počet podpisů, který je potřeba, je tam extrémně krátká doba na sběr podpisů. Ale pokud se tyto tři parametry upraví, tak podle nás ten zákon bude použitelný.
Nyní pan poslanec Stanislav Grospič s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Radim Fiala.
Je to legitimní. Každá politická strana, která ho předložila, tím sleduje určitý cíl a určitý smysl.
Omlouvám se, ještě se omlouvá paní ministryně Němcová, a to do 15 hodin do konce jednacího dne.
Zástupcem navrhovatele je Ministerstvo financí. Doposud nebyl načten žádný pozměňovací návrh ani návrh na zamítnutí.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Uvedu důvody, proč si myslím, že by to měl být správný krok. Paní ministryně se tady snažila vysvětlit, jak je to vlastně logická úprava, já to jako logickou úpravu nevidím. Dodneška privatizační fond fungoval, dodneška to byla rezerva státu pro období, kdy se hospodářsky nedaří, zejména právě na deficit tzv. důchodového účtu, který se dostává do deficitu v době, kdy ekonomika nešlape, jako šlape dneska, kdy je nezaměstnanost větší, kdy nejsou takové platby odvodů do státního rozpočtu, jaké zažívá dnes tato vláda. Právě na toto období, na tyto účely máme privatizační fond, který se plnil jednak výnosy z privatizace, ale který se také plní každoročně dividendami ze státních podniků, tedy nejčastěji z ČEZu. Koneckonců, všem nám je jasné, že náš stávající důchodový účet nebo stávající penzijní systém není udržitelný, že tak jak nám stárne populace, tak těch, kdo budou přispívat do toho průběžného systému, bude stále méně, těch, co z něj naopak čerpat budou, bude stále více. Je zřejmé, že do budoucna se ten deficit bude prohlubovat. Já bych tento krok chápal od vlády a od ministryně, která v minulých letech dokázala proinvestovat nějaké nadprůměrné, rekordní číslo, které by vyžadovalo opravdu se poklonit a vyjádřit úctu. Čili ten argument, že to bude na investice, je falešný. Minulá vláda nedokázala investovat více, než dokázaly investovat vlády v uplynulých letech, a je tedy zřejmé, že pokud si skutečně vláda hnutí ANO na ty peníze sáhne, tak to budou peníze utracené, projedené. Investice má jasnou definici. Tato vláda nedokáže hospodařit šetrně, což vidíme i v návrhu státního rozpočtu na příští rok, vidíme to i v realitě hospodaření předchozích let. Nedokáže investovat, čili nepotřebuje žádné další, dodatečné peníze. Samotný ekonomický růst jí přináší nebývalé peníze navíc, to by jí v jejím rozhazování mělo stačit. Nedopusťme, aby mohla rozhazovat i peníze, které by měly sloužit budoucnosti této země třeba na penzijní reformu.
S tím návrhem na zamítnutí se ztotožňuji, nicméně v tom návrhu vnímáme určitá pozitiva, kde vláda navrhuje omezit ten seznam kapitol, do kterých se ty peníze mohou přesouvat.
Jenom snad jedna věc.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Děkuji za slovo. Ano, je to podrobná rozprava. Prostě o tom, jak má vypadat ten okruh společně posuzovaných osob. Tam souhlasím s tím, že je to věcná věc. Ale není to nic proti tomu příkladu, co byl uváděný. Proč je to dneska tak těžké pro ty rodiče? Protože máme rozdílné termíny výplaty různých dávek a přitom ty obědy je potřeba platit prostě k nějakému dni na začátku měsíce.
Paní poslankyně Aulická. Paní poslankyně Maxová od 16. hodiny do konce jednacího dne, pan poslanec Juchelka od 16.30 do konce jednacího dne.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Odůvodnění najdete v pozměňovacím návrhu.
Bude se to vztahovat k těm pozměňovacím návrhům. Tady zaznělo, že nebyly dodrženy dohody. Tady se omlouvám paní zpravodajce, která byla také součástí toho jednání s vedením Ministerstva práce a sociálních věcí.